A v tom kontextu jsem byl šokovaný tím, co se děje na Slovensku. Slovensko podle mě řídí totální psychopat, protože nic jiného si o něm říct nemůžu, když vidím ty jeho projevy. To, že ste negatívny, že máte negatívny test, neznamená, že ste negatívny. Plošné testování, které oni navrhují... Co to znamená, že jsou ty testy pozitivní? Když to vezmu v tom kontextu, nás je ve Sněmovně 200, 81 lidí je v Senátu, vláda, tak dohromady to je tak 300 necelých, tak když nás všechny otestují, tak 100 z nás bude pozitivních. Takže já osobně bych tlačil na pana ministra, aby otevřel aspoň ty první stupně základních škol. Já to vidím u nás doma. I když to dítě je chytré, všechno. Ony jsou schopni absorbovat všechno. Nezvládají tu distanční výuku. A apeloval bych opravdu na pana ministra, což je základní věc pro ty lidi, otevřete ty školy a budeme toho personálu mít dost.
Děkuji panu poslanci Bojkovi. Nyní pan poslanec Martin Kupka, jak bylo avizováno, se stanoviskem poslaneckého klubu ODS.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové, dovolím si předložit stanovisko poslaneckého klubu ODS a zároveň načíst několik konkrétních usnesení, která se dívají do budoucna, která chtějí přispět k tomu, abychom situaci lépe zvládli. To nejvážnější na současné situaci je nepochybně rozvrat důvěry lidí ve stát. Nechci opakovat znovu všechny přehmaty a protichůdná rozhodnutí stávající vlády. Co z toho zbylo? Zase jen zklamání. Zklamání pro veřejnost, že by se snad mohla česká vláda poučit a získat si zpět důvěru v tak důležitá opatření. Tak pevně doufáme, že tentokrát to nebude provázeno dalším zklamáním, a chceme k tomu připojit právě naše zmíněná usnesení, která v tomto směru vládu zavazují, aby opravdu s opozicí mluvila otevřeněji. Zatímco jiné státy prodlužují otevírací dobu, nebo ji minimálně neomezují, tak v České republice došlo k rozhodnutí o uzavření obchodů v neděli. Z naší strany konkrétní návrhy, které se vydávají do budoucna. Podívejme se na materiál, se kterým nás vláda oslovila pro dnešní projednání prodloužení nouzového stavu. Od začátku voláme po tom, aby česká veřejnost i Sněmovna měly k dispozici věrohodné výhledy, interpretace dat, epidemiologické modely, na základě kterých se rozhoduje. Místo toho? Dostali jsme dokument, který zaznamenává aktuální situaci několik dnů zpět, ale žádný výhled, žádné predikce, žádné epidemiologické modely, o které by se bylo možné opřít. Vedle toho může veřejnost číst například reálné modely Centra pro modelování biologických a společenských procesů, BISOP, které ale zjevně jsou mnohem skeptičtější než to, co jsme dnes slyšeli od vlády.
A tady jsme se měli domluvit, jak na ní budeme plout. Vy jste něco přečetl a povýšeně a arogantně odešel.
Paní kolegyně Richterová, máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. V reakci na tento nepříchod bych navrhla ještě dvě velmi stručná usnesení. Byla to komplexní jednoduchá usnesení týkající se obecného vyhodnocení první vlny, zamezení šíření v druhé vlně. abychom dostali písemně jasná slova včas před případným dalším jednáním. Tak toto by byly dva návrhy ještě za mě, které jsem chtěla přednést ještě v této obecné rozpravě.
Paní poslankyně rozprava se vede jenom jedna. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jsem si tady bedlivě dělal poznámky v průběhu toho, co se týkalo školství, a považuji za nutné a především za vhodné na ty otázky, které tady padly, tak na ně odpovědět. Já nemohu než souhlasit. A není to dáno tím, že moje mladší dcera je ve druhé třídě. Ale skutečně u těchto malých ta distanční výuka nefunguje tak, jak by měla. Respektive měli ti prvňáčci měsíc na to, aby se seznámili se školským prostředím a získali návyky, a to věru není mnoho, a to jsem diplomatický. Stejně tak jsem si vědom a mí kolegové na Ministerstvu školství také, že tady máme deváté ročníky, které před sebou mají přijímací zkoušky na střední školy. A opět jsou to ti, kteří, jsou to osmáci minulého roku školního, a tam ten problém je stejný. Zároveň úplně stejnou prioritu musí mít závěrečné ročníky středních škol. U vysokých škol, na které bych nerad zapomněl, se mezi priority řadí rozhodně to, aby se vrátila praktická a laboratorní cvičení, aby se mohli vůbec k těmto věcem na té škole dostat. Zároveň jsem rád, že tady zaznělo v podstatě ze všech poslaneckých klubů, že je potřeba stanovit kritéria pro otevření škol. To znamená jasné, předvídatelné ukazatele, kritéria, podle kterých by ten rozvolňující scénář a návrat do škol měl běžet. Samozřejmě že distanční výuka na školách probíhá lépe než na jaře, ale to neznamená, že by to bylo všude skvělé, úžasné a bezvadné. Ale to není chybou komunikace. Mohu souhlasit s kritérii obnovení provozu škol stejně jako s komunikací v předstihu. Co se týká zásobování ochrannými prostředky, tak znovu podotýkám, že v celkovém systému je důležitá spolupráce zřizovatelů a státu. Co se týká zajištění péče o děti pedagogického a nepedagogického personálu, znovu opakuji, že co se týká těch otevřených škol, tak ty určené školy, kterých je 405 v tuto chvíli, tak budu navrhovat, aby se rozšířil okruh těch osob, které tam můžou umísťovat svoje děti, i o zaměstnance škol mateřských. Mimo jiné s nimi spolupracujeme na webu Edu.cz.
Ptám se, kdo je pro. Hlasování číslo 216, přihlášeno 96, pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Nyní druhé bude oddělený první bod a potom bude blokové.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Tento blok bychom nyní hlasovali.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Hlasování číslo 218, přihlášeno 96, pro 91, proti nikdo. Návrh přijat.
Je to žádost na vládu, aby zajistila aspoň na týdenní bázi sběr statistických informaci od hygienických stanic, například o době mezi zjištěním důvodů pro nařízení karantény a dnem, kdy došlo k rizikovému kontaktu osoby v karanténě s nakaženým, nebo o době mezi průkazným informováním osoby, které se má karanténa nařizovat, a provedením testu této osoby.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Hlasování číslo 219, přihlášeno je 96, pro 32, proti nikdo. Tento návrh přijat nebyl.
Takže oblast B, 1 až 6, elektronizace a chod státu.
Návrh byl přijat.
Nyní oblast C - chytrá opatření pro život s covidem po zvládnutí největšího náporu. Toto všechno se bude hlasovat v bloku.
Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl.
Tam budeme hlasovat nejprve první část, kdy Poslanecká sněmovna doporučuje, aby byla ve vazbě na vývoj epidemiologické situace stanovena a zveřejněna kritéria, na jejichž základě bude obnoven či omezen provoz škol a školských zařízení, a za druhé, byla zajištěna jednotná a srozumitelná komunikace kroků vlády ve věci zajištění výuky, provozu škol a školských zařízení, a to v dostatečném předstihu tak, aby na přijatá opatření mohly školy, školská zařízení a veřejnost adekvátně reagovat.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Hlasování číslo 223, přihlášeno 96, pro 83, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 224, přihlášeno 96, pro 86, proti nikdo.
Chci nám všem popřát, ať se společně vypořádáme s pandemií co nejrychleji. Mám na tom jako ministr školství svůj profesní zájem, protože čím dříve dokážeme ta čísla zkrotit, tím dříve se budou moci mimo jiné vrátit naše děti do škol. Takže díky vám všem. Co se týká doprovodných usnesení, za oblast školství si dovolím jenom komentář k té třetí části.
Co se týče té závěrečné řeči, tak jenom velice stručně. To potom představím při návrhu procedury.
Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Vím, že mezitím proběhla další komunikace mezi předsedy, a k tomu se dostaneme. Poté bychom pokračovali pevně zařazeným bodem 503, což je informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě. Nicméně než mu předám slovo, rád bych ještě přivítal nového ministra zdravotnictví Jana Blatného, který je přítomen. Hodně štěstí a zdaru ve vaší nové funkci. Z členů vlády se dále omlouvají Lubomír Metnar z pracovních důvodů, Tomáš Petříček z pracovních důvodů a Robert Plaga z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Já mám jenom jeden návrh na změnu programu, respektive na přesunutí jednoho bodu výše než je. Myslím si, že to, co přednesu, má logiku. A má to v zásadě dva důvody. A ten druhý je, že bychom potřebovali, pokud jednorázový příspěvek důchodcům projde, ho poslat co nejdříve do Senátu. A to kdyby bylo později odpoledne nebo někdy po té 12. hodině, tak by to byl také už problém.
Já vám děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, zástupci vlády. Nicméně zpátky k programu dnešního jednání. Navrhuji vyřadit bod stavební zákon z programu schůze.
Nicméně kdyby se stal malý zázrak a my jsme projednali dnes stavební zákon, tak je potom mimořádná schůze nadbytečná. Není tomu tak. Pan předseda Bartoš navrhuje vyřazení těchto bodů z této schůze úplně? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Tak paní ministryně Maláčová. Je tomu tak.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, krásné dobré ráno.
Ta práce je nesmírně obtížná, ta práce je vysilující. Když někdo říká, probíhá tam jenom hlídání dětí. Ale je to naprosto klíčová součást vzdělávací soustavy. Děkuji za pozornost.
Připomínám kolegyni Valachové, že nejsou možné faktické poznámky. Takže nyní pan kolega Jiří Bláha, potom Radim Fiala.
Proč jsem tady? Jsem tady proto, abych vám řekl, že to, co dneska sklízíme, to jsme zaseli už v květnu a v červnu, v době, kdy jsme se chovali nezodpovědně i my poslanci, kteří jsme nenosili roušky, nedodržovali jsme totálně nic a celému národu jsme ukazovali, že vlastně o nic nejde, že se nic neděje a že můžeme v létě jet všichni na dovolenou, co nejvíc k moři a do zahraničí, to jsme všichni chtěli. Prostě lidi chodí bez roušek, mluví spolu, a samozřejmě je to špatně. A tak to zrovna je i na veřejnosti nebo mezi normálními lidmi, protože nevěří už ničemu. Navenek všichni chodíme v rouškách. Jakmile jsme v zázemí, nedodržujeme nic. Bavíme se bez roušek, nedodržujeme. A z toho důvodu jsme tam, kde jsme. Vy chcete nějaké modely, nějaké grafy? Ale v ten okamžik i ta rouška je k ničemu. A všechny modely, které vy chcete tady slyšet, všechny grafy, které chcete vidět, vám budou absolutně k ničemu. V ten okamžik nemáme šanci se posunout.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já chci jen zopakovat návrh hnutí SPD, který by měl být dnes hlasován, a ten je, že hnutí SPD chce prodloužit nouzový stav pouze o 10 dnů, to znamená do 10. 11. Děkuji.
Než mu udělím slovo, požádám sněmovnu o klid, protože opět ta diskuze uvnitř sálu neumožňuje vystoupení, které by mohli ti, kteří mají o něj zájem, poslouchat. Ještě chviličku, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si to nepamatuji. Kde je? Kde je ministr zdravotnictví? Větší důvod si nedovedu představit. Obracím se na vás, kolegové, ve vládních lavicích. Ani vám nevadí, jak vážně bere premiér tuto žádost a tuto diskuzi? Jak vážně ji bere ministr zdravotnictví? No nic, proč bychom to dělali? To je formalita.
Pro ty, kteří dorazili do sálu, v tuto chvíli zopakuji, budeme hlasovat orientačně o čtyřech různých návrzích. Ptám se, kdo je pro. Ptám se, kdo je pro. Ptám se, kdo je pro. Je zde žádost o odhlášení. To je tedy první návrh, o kterém hlasujeme. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Tam by bylo samostatné hlasování. A potom trojku v bloku.
Kdo je proti? Hlasování číslo 213, přihlášeno je 96, pro 94, proti nikdo. Proceduru jsme si schválili. Ptám se, kdo je pro.
Výpočetní technika byla doprovázena také tím, že to mohlo být využito na software a výukové programy, s tím, že část těch prostředků měla a také byla směrována do zápůjčního fondu pro žáky. Někdy se objevilo, že tyto prostředky byly distribuovány do škol pozdě. Není tomu tak. K dalším věcem, které tady zazněly - krizový tým v oblasti školství. Prosím, abychom - já nemám problém s usneseními, která směřují k oblasti školství v té obecné rovině, ale stalo se to i takovým nešvarem školského výboru, že jsou věci, které ukládají ministru školství či jinému ministru, co může a nemůže dělat. Prosím vás o to, abyste i ve svých návrzích usnesení, když už ne v těch dnešních, tak v těch budoucích, respektovali tyto obecné principy dělby moci.
Máte slovo.
Děkuji za slovo. Bohužel, pan premiér tady není, asi nás to všechny mrzí. Jistě nebude jednoduché a doufám, že to pochopíte.
Pozměňovací návrh k věci, ale asociální. K tématu jednorázového příspěvku jsou předloženy pozměňovací návrhy dvou poslanců. A dále navýšení příspěvku o 500 korun za každé vychované dítě. Všechny tyto návrhy jsou z hlediska České správy sociálního zabezpečení nerealizovatelné pro nedostatek evidovaných údajů pro automatizovaný postup z časového hlediska i pro nejasnosti v aplikaci. Například není zřejmé, k jakému dni se má posuzoval nárok na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu. Návrhy jsou nespravedlivé. Navíc Česká správa sociálního zabezpečení nemá v takto krátké době k dispozici evidenci o vychovaných dětech u mužů a u části žen. To by zásadně a na dlouhou dobu ohrozilo řádný chod České správy...
Já vás ještě jednou prosím, vy, kteří máte něco k projednání, je nás tady poloviční počet, a přesto je hladina hluku vysoká, běžte ven. Běžte si to domluvit ven a poté se vraťte.
A hlavně by důchodci na jednorázový příspěvek čekali velmi dlouho. To znamená, ještě jednou opakuji, důsledkem by bylo zpoždění výplaty jednorázového příspěvku téměř všem. To by znamenalo, že důchodci dostanou navíc necelých 29 korun na týden. A přitom právě Piráti požadovali, aby ošetřovné pro živnostníky bylo alespoň 500 korun na den. Mimochodem to nemá ani průměrný důchodce. Stejně tak Piráti při první vlně bojovali za ošetřovné pro desítky tisíc dohodářů, a nyní chtějí důchodcům přidat 29 korun na týden? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v posledních měsících se rozhořely diskuse, zda si senioři peníze zaslouží, nebo ne. Chtěla bych říct, že pokud budeme společnost rozdělovat, tak prohrajeme všichni. Myslím si, že solidarita v době krize je naprosto zásadní, aspoň takové je moje přesvědčení. A chtěla bych upozornit, že přes vládní programy a další podporu pomáháme všem, kteří v této krizi byli poškozeni.